Doba na jednání rozpočtového výboru uplynula a po té krátké přestávce pro jednání rozpočtového výboru můžeme pokračovat v našem jednání. Nyní tedy s návrhem předseda volební komise Martin Kolovratník. Pane předsedo, máte slovo.
Zdržím vás jen krátce. Pěkně prosím, ta lhůta je dnes do 19 hodin, takže vysílám teď informaci hlavně předsedům klubů a tajemníkům poslaneckých klubů: dnes do 19 hodin běží lhůta na návrhy na změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu předsedovi volební komise. Na začátku tohoto volebního období vám byl k seznámení a předběžnému posouzení doručen na jednotlivé poslanecké kluby pracovní návrh tohoto dokumentu. Dále vám byl doručen sněmovní dokument číslo 12, který obsahuje návrh usnesení Poslanecké sněmovny a přehled všech usnesení, kterými si Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry ve 2. až 7. volebním období. Přistoupíme k rozpravě podrobné. I podrobnou rozpravu mohu ukončit. Zahajuji hlasování číslo 21 a ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí. Děkuji vám. Návrh byl schválen. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas a těmito pravidly se vedle jednacího řádu bude Děkuji. Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny Na lavice vám byly rozdány písemné podklady. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Mikuláš Ferjenčík. Omlouvám se, pane poslanče, ještě vás všechny neznám.
Já bych chtěl poprosit všechny poslance o podporu varianty Česká pirátská strana.
Hlásí se předseda klubu SPD Radim Fiala.
Děkuji za slovo.
Kdo dál do rozpravy? Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Tak prozatím naposledy, navrhuji opět zřízení komise tím většinovým způsobem.
Děkuji za návrh. Není tomu tak, tedy končím podrobnou rozpravu a budeme hlasovat o návrzích. Návrh byl zamítnut. Budeme tedy hlasovat o původním návrhu, tedy aby komise byla zřízena podle zásady poměrného zastoupení. Komise tedy byla ustavena a bude zřízena podle zásad poměrného zastoupení.
My jsme hlasovali o tom, jak ustavíme komise, které kontrolují bezpečnostní aparát této země. Mluvím o těch komisích, které jsou ustanoveny zákonem na počet sedm zejména, a já jsem očekával, že ze strany formující se vlády tady bude ochota umožnit demokratickou kontrolu opozičním stranám. Rozumím tomu, že pokud zákon říká sedm, tak to musí být sedm a nemůže to být devět, nicméně i na počtu sedm je možné najít tu matici, kam se vejde co nejvíce kontrolorů. Já rozumím tomu a rozumím hnutí ANO, proč chce poměrné zastoupení - protože nejlepší kontrola je přátelská kontrola. Rozumím a chci poděkovat Demokratickému bloku, protože jim je to víceméně jedno, v obou těch formátech mají dva, a přesto podporovali větší zastoupení opozice. Nerozumím tomu, jak strana, která se deklaruje jako strana opoziční, se dobrovolně vzdává kontrolní pravomoci v těchto klíčových orgánech. To, kolegové, budete muset vysvětlit svým voličům a věřte, že my se na to budeme ptát. Každopádně závěr toho dnešního večera je ten, že opoziční strany, které možná neuspěly tak, jak si představovaly, tak nemohou být zastoupeny v těchto komisích. Věřte, sociální demokracii to vadí. KSČM je evidentně spokojená.
Tak to slíbila, tak to zaznělo. A jsem zvědav, jak kolega Hamáček, vaším prostřednictvím, pane předsedající, tady v únoru, v březnu, až tento návrh zákona projde, bude říkat, když se zvedne ten počet členů třeba na deset, bude zachováno poměrné zastoupení, co bude říkat voličům, ale svým, prosím vás, ne našim, že tam komunisté budou a budou mít to zastoupení. My prostě ctíme to, co tady dlouhodobě říkáme, poměrné zastoupení. Ano, momentálně díky volebnímu výsledku je pro nás nevýhodné, to přiznáváme, ale také činíme všechny zákonné kroky k tomu, aby se to změnilo. My tu nehrajeme nějaké divadlo, že požadujeme okamžitě řešení. Prostě my jako KSČM říkáme a ctíme poměrné zastoupení. Zaznělo zcela zřejmě, že bude jednáno a vláda rozhodne o změně zákona, který určuje striktně sedm, a my prostě s tím počítáme.
Děkuji.
Já jako opoziční poslanec mám za to, že je potřeba tu kontrolu nastavit a vykonávat od toho nejbližšího možného momentu. To znamená ten argument "já chci kontrolovat naprosto tvrdě, ale až na to přijde čas" moc nechápu. Tak to řekněme, jak to je celé. My jsme dneska ráno na grémiu Poslanecké sněmovny diskutovali možnost návrhu zákona, který by to upravil. A vláda jedná zítra a potom ještě možná 6. prosince. Takže jenom chci upozornit na to, že žádný konkrétní příslib, že tato vláda něco učiní, nepadl bez toho, aby tady byla iniciativa ze strany předsedy Poslanecké sněmovny. Já znovu opakuji, co jsem řekl na začátku. Za sociální demokracii říkám, že my jsme měli ambici kontrolovat bezpečnostní složky hned teď.
Je 19 hodin, tak trošku matematiky pro kolegy z komunistické strany, kteří tak ctí ten poměrný systém. Aby to bylo poměrné, tak bychom těch výborů museli mít 29, aby to matematicky vycházelo pro komunisty v poměrném systému, dva předsedy výborů. Takže oni to ctí, a když dostanou navíc, tak to ctí taky a vezmou si, co mají navíc. Tak se pak nedivme, že hlasují, co pro ně reálně výhodné není. Mají dva předsedy výborů s patnácti poslanci.
Skutečně, lidovci se neúčastnili některých jednání, protože lidovci nebudou legitimizovat extremistické strany. Našimi partnery jsou demokratické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně po volbách.
Vidím vás, poznamenal jsem si.
Já v tom žádnou jinou logiku nevidím. Já bych pochopil, kdybyste řekli "ano, podpoříme menšinovou vládu, protože tam budeme mít nějaké programové body, které nám umožní náš program prosazovat". Tomu rozumím. Ale jak budete prosazovat svůj program tím, že bude mít hnutí ANO o jednoho člena v komisi více, tomu opravdu nerozumím. My respektujeme, jak rozdali karty voliči. Je demokracie, to je v pořádku. Ale my jsme tady řekli pouze fakta. Je tady hlasovací mašina, která je daná ANO, komunisty a SPD. Já to nijak nehodnotím, je to demokracie, ale jenom říkáme to, co je pravda. Takže to je věc, která je zásadní. To jste neudělali. Ale na nějakých partikulárních, částečných zásadních jednáních ne. A udělali jsme to podle toho, že tady byla vláda, nějaká koalice, a pak se to doplnilo. My jsme to neříkali, my jsme to nesplňovali, ale když to někdo řekne, a to jste byli vy, tak to máte dodržovat.
Děkuji. Jenom velmi krátce k mým dvěma lidoveckým předřečníkům. Prostřednictvím pana předsedajícího pane Bělobrádku, chápu, že nerozumíte, jak budeme prosazovat náš program. Pokud máte nějakou fobii, jděte se léčit.
Pane předsedající, budu velice krátký.
Hlasovali jsme i pro některé věci spolu s komunisty, když to byly věci dobré, ale byli jsme vázáni především koaliční smlouvou. A pokud se komunisté k tomu přidali, tak jsme pro to hlasovali stejně. To znamená, tak to určitě není. Co se týká pana Fialy, předsedy klubu SPD, já si myslím, že když docházejí argumenty a docházejí fakta, tak se přechází do invektiv. Ale asi si budeme muset zvykat na nové praktiky, na to, že tady skutečně bude mnoho věcí nových.
A je pravda, že velmi často jsme komunistům nedali místa podle poměrného systému. My se k tomu hlásíme, my se za to nestydíme. Letos měli komunisté suverénně nejhorší výsledek, a dostanou suverénně nejvíce funkcí. To je taková nepřímá úměra. Čím horší výsledek, tím více funkcí v Poslanecké sněmovně. A říkají tomu poměrné zastoupení a oni to ctí. Tak nás ale prosím vás nepoučujte prostřednictvím pana předsedajícího o tom, jak vy ctíte poměrný systém.
Děkuji.
Já si dovolím samozřejmě reagovat. To jsou ty kompenzace, které probíhají a o kterých debatíme. Čili si myslím, že žádná ze stran nezůstane v tomto pohledu osamocená, jak se nám stávalo mnohdy v minulosti, když jsme byli úplně odstrčeni bokem a kdy vítěz bral vše. S tím počítáme a ty kompenzace jistě v rámci složení nastanou. Co se týče těch bezpečnostních výborů. Bylo to strašně hezké, co tady zaznělo ze strany sociální demokracie, že oni jako ta opozice chtějí kontrolovat. Ale zapomínají, že tam je jenom sedm členů. Čili oni by chtěli kontrolovat, ale komunisté asi ne. Protože by tam nemohli být, protože zákon hovoří o sedmi. Čili oni hovoří pouze o tom, že by oni chtěli být v těchto kontrolních orgánech. A já ho beru za slovo. A komu jiném uvěřit než ministru této vlády? Že si z úst nedělá kalendář, jak tady skoro bylo naznačeno, ale že to opravdu bude. A já mu věřím a jeho slovo ctím. Když tak nebude, samozřejmě se podle toho zařídíme.
Členové vlády, paní a pánové, já bych se málem rozbrečel. Prosím vás, nechte toho. Samozřejmě každý máme právo na nějaký názor. Já mám určitý názor na ustavení těchto kontrolních orgánů, také jsem ho vyjádřil hlasováním. A nezlobte se na mě, vy jste to byli, kteří do roku 2002 nikdy nepřipustili princip poměrného zastoupení! Vy jste tady vždycky prosazovali princip vítěz bere vše. Když se to v roce 2002 změnilo, tak to šlo jenom postupně. Tak toho prosím nechte. Přesto jste si je tam nacpali, do toho Nejvyššího kontrolního úřadu! To je jedna realita. To přece byla vaše věc. Vždyť my jsme to zažili. A nejedná se jenom o obsazení výborů. Jedná se o další věci. Tak prosím, ano, vyčítejte nám to. To je v pořádku. Jestli se vám to nelíbí, vyčítejte nám to nahlas. Já jenom podotýkám, já jsem přesvědčen, že měla být naplněna dohoda z dnešního rána, že jsme se o tom měli dohodnout, a mohlo se pokračovat u zřízení těch komisí nějakým způsobem. Tomu já rozumím. Tomu já rozumím. A tam, kde je sedm, jsme přece měli jasně říct ano, tohle je dočasné, zřizuje se to tak a tak. A také ho můžeme naplnit jinak. Ale nezlobte se na mě. Tak dobře, tak já chci vědět - vedle sebe postavíme jednání poslaneckých klubů od STAN až po hnutí ANO a uvidíme, kdo jedná fér a kdo nejedná fér. Protože vás by urazilo, kdybyste nás o něco požádali a sedli si s námi za jeden stůl s tím, že je potřeba dojednat nějakou konkrétní věc. To bylo naposledy, kdy to bylo férové jednání i ze strany ODS. Až jsem se divil. Protože jste měli jiný zájem. A nezlobte se na mě. Sami jste si to řekli na svém kongresu. Tak prosím nepoučujte! Nepoučujte tady ostatní poslance. Já respektuji, že má každý právo na svůj názor. A nikoho neodsuzuji, ani neříkám: jak je to vůbec možné, že má někdo jiný názor? A toho já se držím!
Tak, já děkuji panu místopředsedovi. Než se posuneme dál, mám tady dvě omluvenky. Nyní se podívám, jestli se ještě někdo hlásí mimo body. za druhé v Parlamentním shromáždění NATO; za třetí v Parlamentním shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě; za čtvrté v Parlamentním shromáždění Rady Evropy; za páté ve Středoevropské iniciativě. Počty členů těchto stálých delegací jsou určeny jednacími řády nebo vnitřními předpisy jednotlivých meziparlamentních organizací. Stálé delegace do meziparlamentních organizací jsou složeny z členů obou komor Parlamentu. Pane zpravodaji, stačí vám to, nebo ne?
Dnes diskutované změny v orgánech, ty už jsme na komisi přijali, máme tam několik návrhů a pro vás, pro plénum, tedy avizuji, že pokud bude vůle a bude na to čas, tak ty změny v orgánech, to doplnění do výborů, bychom mohli zrealizovat tento týden ve čtvrtek.
Já také děkuji. Informace o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny a pověření poslanců řízením těchto schůzí Za omluveného poslance pana Kováčika bude pověřen poslanec Jaroslav Faltýnek. A tito všichni jsou pověřeni až do doby, než budou zvoleni předsedové výborů po stvrzení Poslaneckou sněmovnou.
Já to úplně zjednoduším. Když nedošlo k dohodě, tak se musí rozhodnout hlasováním.
V tomto ohledu se ptám, jestli někdo namítá něco proti postupu předsedajícího.
Nenamítám, ale protože sedíme takhle podle abecedy, tak avizuji, že náš klub se v tom orientačním hlasování dvakrát zdrží.
To znamená, která varianta bude mít větší podporu. Kdo je pro variantu Česká pirátská strana. Zahájím hlasování číslo 22, jakmile se ustálí počet přihlášených... Tak dobře, už vás nebudu odhlašovat, ale myslím si, že hlasování číslo 22 bylo prohlášeno za zmatečné. Pan Bohuslav Svoboda se hlásí? Není tomu tak, odmazávám. Pořád je to orientační hlasování, jenom o tom, která varianta bude hlasována jako první. Děkuji vám. Pokud neprojde, budeme muset hlasovat o variantě číslo 2 a tentokrát i s tím, kdo je proti. Děkuji vám. Zasedací pořádek byl schválen ve variantě, která vám byla připravena jako varianta Strany přímé demokracie. Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby V minulém volebním období zřídila Poslanecká sněmovna stálé komise... V podrobné rozpravě by měly zaznít vaše návrhy. A navrhuji, abychom tuto komisi ustavili podle zásady poměrného zastoupení, protože se to týká vnitřních poměrů Sněmovny. Ptám se zástupců poslaneckých klubů, zda chtějí vystoupit s pozměňovacími či jinými návrhy. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Hezké odpoledne, dámy a pánové.
Kdo dál? Pan předseda klubu ODS a potom pan předseda Chvojka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji.
Můžete si jej tedy škrtnout. Dále bod Návrh na změnu ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. A dále z grémia přichází návrh, abychom bod 2 návrhu pořadu - Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny - zařadili za bod 4 návrhu pořadu. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Budeme tedy pokračovat bodem Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník a seznámil nás s dalším postupem.